Já prostřednictvím pana předsedajícího paní profesorce nesmírně děkuji a tím pádem potvrdila to, co já se domnívám. Ještě jednou - zákon se nám líbí a my pouze nevíme, pokud projde tento pozměňovací návrh, zda jsme připraveni ten zákon za cenu zúžení podpořit, nebo ne, i když se nám ten zákon líbí.
Hezký dobrý den všem, i vám, pane předsedající. Co bych ale chtěl zdůraznit, abyste si to všichni uvědomili, že toto vyrovnání nějakých potíží nebo poškození po očkování není potvrzení názoru, že očkování je škodlivé. Frekvence těchto poškození je velmi, velmi malá. Ty potíže, nebo říkejme tedy poškození, jsou výjimečné. Jsou tak výjimečné, jako je výjimečné poškození pacienta po jakékoli terapii. Žádná terapie nemusí proběhnout, aniž by měla vedlejší účinky. Je potřeba toto velmi hlasitě říkat, protože ta hysterie, která se rozvinula proti očkování, je neskutečně vysoká. My dneska vidíme už poškození pacientů z toho, že tady běží epidemie, které tu nebyly a které se samozřejmě týkají těch lidí, kteří jsou vystaveni většímu riziku, to znamená malé děti a osoby staré. Zásadně vědět - neřešíme věc škodlivosti očkování, řešíme mimořádné, velmi výjimečné události. Takže to je návrh, který také podpoříme. Jsme přesvědčeni o tom, že když někdo podává protest proti výsledku očkování, že vlastně tím principiálně dává souhlas s tím, že se vstupuje do jeho dokumentace. To je logické, bez toho to prostě nejde. Takže ještě jednou, ze strany ODS podpora v plném rozsahu.
Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážení přítomní členové vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda jako v minulých čteních jen stručně deklarovala podporu tohoto návrhu zákona ze strany poslaneckého klubu Pirátů. Chápeme, že se to bude asi vyvíjet, nicméně se nám zdá dobrý ten návrh v pozměňovacím návrhu A, aby byly vytvořeny komise, odborné komise. A bohužel si také nejsme jisti tím zúžením navrženým v první části návrhu A. Proto bychom byli rádi za to, aby prošla rozdělená hlasovací procedura, abychom mohli deklarovat podporu těch komisí. Druhá věc, co se týče pozměňovacího návrhu pana doktora Kaňkovského, tak já se domnívám, že to je přesně ta věc, která není černobílá, že to je na uvážení toho, jak přistupujeme k tomu právu na přístup ke zdravotnické dokumentaci.
Takže pro vaši informaci, volební komise má dvě usnesení, za prezidenta a za Senát. Na volebním lístku už to neuvidíte. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k uvedeným kandidátkám. Připomínám, že i zde v usnesení volební komise navrhuje tajné hlasování, a necháme o tom hlasovat.
Ano, otevírám rozpravu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a já přerušuji projednávání tohoto bodu pro provedení tajné volby. Poslední volební bod je bod číslo Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
Je to poslední volební bod. Je to třetí volba, kdy 9. července se uvolnila v dozorčí radě SFRB tři místa. Poslanecká sněmovna postupně obsadila dvě. Zvoleni byli pan Jan Babor a paní Jaroslava Nestěrová. Lhůta byla do 5. listopadu. Toto komise přijala v usnesení 144 z 5. listopadu. Prosím o otevření rozpravy a poté hlasování o tajné volbě
Nyní budeme hlasovat o provedení tajné volby. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Tajnou volbu jsme schválili. Přerušuji projednávání tohoto bodu.
Jsem velice ráda, že to projednávání takto probíhalo a dopracovali jsme se k jakémusi konsenzu. Já za sebe řeknu, že se shoduji s paní profesorkou Adámkovou.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Leo Luzara a připraví se pan poslanec Roman Onderka.
Zároveň je nutno upozornit na souvislosti spojené se sdílenou bezpečností Evropské unie v souvislosti s budováním krizových zásob členských států Unie, zvláště pak u zásob surovin, jejichž zdroje se nenacházejí na území státu a jsou závislé na dovozech ze zemí mimo Evropskou unii.
Návrh pojednává o zvýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, neinvestiční nedávkové transfery, výdajový okruh transfery na činnost vykonávané obcemi v oblasti SPOD, o částku 60 mil. korun.
A jako poslední vystoupí pan poslanec Petr Dolínek. Zatím nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Tak prosím, máte slovo.
Dobrý večer. Nejprve dovolte, abych si dovolil jednu poznámku, která nesouvisí přímo s návrhem na změnu rozpočtu. Nicméně když se podívám do pravého spektra, a teď nemyslím SPD - tady děkuji kolegům z SPD, že dneska se účastní tohoto projednávání - ale do pravého spektra, tak je to tristní. Tak já bych byl rád, aby si to zodpověděli sami před sebou, až příště nás tady přijdou cvičit. A teď k samotnému návrhu. Já bych se chtěl přihlásit k návrhu 3752 na změnu rozpočtu. Týká se to Vinohradské sokolovny. Už jsem to loni navrhoval, je to 250 mil. pro sokoly. Jak jistě víte, tak Vinohradská sokolovna patří mezi ikonické stavby pražské architektury a zároveň patří mezi nejzásadnější stavby Sokolu v celé České republice.
Nyní tři faktické poznámky. Takže prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, pan poslanec Dolínek si teď o to vyloženě řekl. Protože když se podívám do řad sociální demokracie, tak pokud počítám správně, tak jste tady dva. Když se podívám třeba za náš klub, tak z deseti jsme tady alespoň tři, takže třetina poslanců tady je. Ale není tady ani čtvrtina poslanců za ČSSD! Ano, korektně přiznávám, vidím tady mnoho poslanců vládní koalice. Ale ještě ti kdyby tady neseděli!
Byli jsme svědky skvělého moralistního okénka pana poslance Dolínka, ale já bych rád upozornil na to, že poslanci nejenom mé politické strany představili za celé odpoledne celou řadu naprosto konkrétních návrhů, jak pomoci České republice. A mnohem zajímavější a důležitější otázka je, jak se teď k těm návrhům postavíte vy po tom moralistním okénku. Jak těm návrhům pomůžete na svět, aby platily a pomohly občanům České republiky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nebudu zdržovat.
Já se rozhlédnu po sále, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím.
Návrh na změny ve složení orgánů Já tento bod zahajuji, protože už 12.30 je, a prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo a předstupuji před vás, kolegyně, kolegové, tradičně s volebními body. Ten první, jak bylo řečeno, jsou změny v orgánech Poslanecké sněmovny, bod, který hlasujeme veřejným hlasováním. Proti tomu nebyly žádné rezignace. Je to z toho důvodu, že tato dvě místa byla delší dobu volná a podle politického rozdělení náleží těmto dvěma poslaneckým klubům. Pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu a poté nechal o návrzích hlasovat.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Budeme nyní o těchto návrzích hlasovat veřejným hlasováním, tak jak to navrhl pan předseda Kolovratník. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Já jsem plénum Sněmovny o této skutečnosti informoval 16. října. Tady připomenu, že stálé komise volí tajnou volbou, je to podle jednacího a volebního řádu Sněmovny, Poslanecká sněmovna ze členů těch komisí. Takže volební komise vyhlásila 16. října lhůtu na nové nominace do 5. listopadu a poslanecký klub hnutí ANO poslal nominaci na pana poslance Aleše Juchelku. Lhůty jsou tedy splněny. O návrhu na tajnou volbu se zde nehlasuje.
Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím a přerušuji projednávání tohoto bodu pro uskutečnění tajné volby. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
Jak u Kontrolní rady Grantové, tak i Technologické agentury se jedná o novou volbu, první volbu. My jsme během tohoto roku několik členů v obou orgánech doplnili, ale nyní se uvolnila další místa. U Grantové agentury České republiky je to jedno místo, kdy 16. září skončilo funkční období paní Věře Kalvodové. Výzvy na podání nominací v tomto případě podle zákona zajišťuje výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V tomto případě je to jeden kandidát a je to pan prof. Libor Jan, který byl navržen Masarykovou univerzitou v Brně. Volební komise tuto nominaci přijala v usnesení číslo 141 ze dne 15. října.
Otevírám rozpravu. V souladu s návrhem volební komise nyní budeme hlasováním rozhodovat o tajné volbě. Kdo je pro tajnou volbu? Přerušuji projednávání tohoto bodu pro uskutečnění tajné volby. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
Děkuji. Jak jsem řekl, je to stejná situace. I v tomto případě proběhla výzva výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež. Volební komise tyto tři návrhy přijala v usnesení číslo 142 ze dne 15. října. Podle usnesení případně zvoleným členům započne čtyřleté funkční období dnem jmenování Poslaneckou sněmovnou a volební komise opět navrhuje volbu tajnou.
Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Nyní budeme hlasovat o provedení tajné volby. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já přerušuji projednávání tohoto bodu, abychom mohli provést tajnou volbu. Zahajuji projednávání bodu číslo 230. Prosím, aby se opět ujal slova pan předseda volební komise Martin Kolovratník.
Tak u zástupce ombudsmana, ombudsmanky jsme už ve třetí volbě. Volební komise po těch dvou neúspěšných volbách požádala jak Kancelář prezidenta, tak Senát o nové nominace. Ty jsme obdrželi postupně v čase. Toto volební komise přijala návazně ve svém druhém usnesení ke stejné věci.
Ještě faktická poznámka paní poslankyně Adámkové. Stále jsme ještě v rozpravě ve třetím čtení. Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Davida Kasala.
Já bych to chtěl uvést na pravou míru a chtěl bych říci, že se tady bavíme jenom o zdraví našich dětí, a proto byla vytvořena již předchozím ministrem pracovní skupina, která to všechno projednávala. Proto to tak dlouho trvalo. Takže to jenom jsem chtěl upřesnit, jakým způsobem to bylo, že sice to je v roce 2019, ale je to připraveno tak, aby to vydrželo po další léta.
Děkuji za slovo. Někteří z vás zpochybňují to, že se v naší společnosti poměrně často šíří dezinformace. Takže prosím, pokud se hovoří o dezinformacích, pokud se hovoří o fake news, velmi často se to týká i jiných než politických témat, a moc vás prosím, zkonzultujte se s odborníky, kolik dezinformací na téma očkování šlo právě z těchto dezinformačních serverů.
Já bych zareagoval na předřečnici, která zamotala zase nějaké dezinformační nevím co k tématu očkování.
Chcete závěrečné slovo? Ano.
Ten návrh skutečně dává povinnost Ministerstvu zdravotnictví vyžádat si ony dokumenty, ovšem je otázkou, jestli ministerstvo vůbec bude schopno si tyto dokumenty vyžádat, když nebude znát ani poskytovatele služeb, kteří poskytli tedy tu zdravotní službu, aplikaci očkování, tomu poškozenému. To znamená, my tuto informaci, pokud nám ji ten poškozený nedá, nejsme schopni verifikovat, zjistit, a pokud nebudeme tedy vědět, kde si o ty dokumenty říct, tak se může stát, že neuneseme důkazní břemeno a bude to v neprospěch pak toho poškozeného rozhodnuto.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví za závěrečné slovo. Mám tady s přednostním právem přihlášku pana předsedy Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Ano, děkuji, bylo avizováno ve vystoupení pana poslance Válka. Dobře, tak ještě než...
Děkuji za slovo. K tomuto návrhu dodám jen tolik, že minulý rok jsem velmi podrobně rozebral dotační program, který vyčleněné prostředky obsluhuje, ale ani věcné a konstruktivní argumenty tuto Poslaneckou sněmovnu nepřesvědčily a prostředky, které mohly být použity na nákup kompenzačních pomůcek pro občany s hendikepem, byly použity jinde. Letos proto jen dodávám, že stát si má vybírat, které oblasti neziskového sektoru bude podporovat, a nevzniká na ně nárok či právo. Jeho symbolický význam je ale mnohem větší. Považuji za neuvěřitelné a skandální, že i v rozpočtu na příští rok vůbec nějaké peníze pro tento svaz jsou. Bohužel musím konstatovat, že se na tom nic nezměnilo. A pokud si za to opět vysloužím od vedení svazu další trestní oznámení, budiž, budu to brát jen jako potvrzení svých slov. Český svaz bojovníků za svobodu pod současným vedením, tedy hlavně pod předsedou Vodičkou, dál vystupuje v rozporu se svým původním posláním, a nejen to. Často se to rozchází s hodnotami svobody a demokracie a s prozápadní orientací České republiky. Vyčlenění veřejných peněz pro tento spolek nechápu. Několik samosprávných úřadů, městských i krajských, dokonce se svazem ukončilo spolupráci. Jenže ono to bohužel pochopitelné je. Máme tu vládu, která jde na ruku komunistům, a ti zase vystupují na obranu svazu. A je to opravdu jedno, jestli jde jen o šest milionů, šest miliard nebo třeba šest korun. Z veřejných peněz si nezaslouží ani halíř. A pokud tato vláda nechápe, nebo nechce chápat, je to její ostuda. Ale nechci jen kritizovat. Navrhujeme využít zmíněné prostředky pro organizace, které jsou skutečně k užitku české společnosti i této země a jejichž morální kredit není pošpiněný rudým nánosem a které si podporu skutečně zaslouží. Jmenovitě jde o Spolek pro zachování odkazu českého odboje, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky, Památník Šoa Praha a Platformu evropské paměti a svědomí.
Přeji hezký večer. Přečtu omluvu. Poslanec Radek Koten se omlouvá od 20 hodin do konce jednacího dne.
Děkuji, pane předsedající. Ten jeden je pod číslem 3867 a týká se změny výdajů kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí ve výdajovém bloku aktivní politika zaměstnanosti. Kratičké zdůvodnění. A pozemkové úpravy, to je asi jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak bojovat se suchem. Takže toto je jeden pozměňovací návrh. Kratičké zdůvodnění. Dovolím si tvrdit, že jsou to výdaje zbytné a že jsou potřeba zcela určitě někde jinde. Tímto bychom v podstatě vyřešili problém.
Já se omlouvám, ale zkusme dodržovat, když má člověk ten prostor, já vám ho samozřejmě dám, ale až po hlasování. Takže jak řekl pan ministr, jedná se o legislativně technickou úpravu návrhu pana poslance Bauera. O samotném návrhu budeme teprve hlasovat.
Stručně řečeno je to zrušení vazby dopravce na vozidlo širšího sdílení vozidel taxislužby. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?
Stručně řečeno, jedná se o zavedení lhůty k ověření splnění povinnosti zprostředkovatele. Tato lhůta je stanovena na 15 dnů.
Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
Je to pozměňující návrh pana poslance Staňka a jedná se o rozvolnění místní příslušnosti.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Je to opět návrh pana poslance Staňka.
Kdo je proti?
Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Kdo je proti? Návrh přijat nebyl.
Jedná se o omezení zákazu trestu činnosti zprostředkovatele. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování, kdo je pro? Tento návrh byl přijat. Prosím.